Za tímto účelem vznikla i petice. Vážená paní ministryně, nemyslíte, že si rodiče v takové situaci zaslouží pomoc od státu? Jaký je váš názor na tento problém? Anebo se tento problém již řeší? Pokud ano, tak jakým způsobem? Předem děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Lukáš Bartoň s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka.
Má další interpelace se týká hazardních her. Škoda, že nezůstaly do této interpelace, i když její téma věděly dopředu. Slyšeli jsme o potírání hazardních her, ale přímo státní podnik hazardní hry podporuje. A i když si nechce vyzvednout pouze zásilku, tak je přímo dotázán pracovnicí, zdali si nechce koupit nějaký los.
Máme jasný harmonogram, který tady asi nebudu číst, ale zkrátka je tam nutné zveřejnit předběžné oznámení. Myslím si, že ten harmonogram takto plníme, a určitě vás o tom rád budu informovat.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má, prosím. Pan ministr má zájem o doplňující odpověď.
Myslím si, že tady by ten problém býti neměl.
Vážená paní ministryně, kolegové poslanci, vážený zbytku Pirátské strany, ostatní vaši mají asi už Velikonoce. Já jsem vždycky byla přesvědčena, že interpelace mají být spíše pro poslance z nekoaličních řad, aby měli prostor pro své dotazy. Koukám, že jich tady je velmi málo. Myslíte si, že ten návrh je realizovatelný?
Děkuji.
Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, to je téma, které není vůbec nové. Když se podíváme po Evropě, tak jsou dva takové základní přístupy. Já ji nehodnotím, je to jejich cesta. Druhá cesta je liberálnější, k tomu přistoupilo třeba Německo nebo Nizozemsko, a ti prostituci legalizují.
Případně mi sdělte, kdo hlasuje s kartou náhradní. Tím jsme se vypořádali s omluvami. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Na pořad jednání 28. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Pan poslanec vystoupí jako první ke své interpelaci.
Vystupovala tam paní Ginka Varbakovová. Takže poprosil bych vzhledem k tomu, že není pochyb, že vláda se aktivně zabývá situací kolem ČEZu, tak bych chtěl slyšet i vyjádření pana předsedy vlády k této situaci ohledně privatizace bulharské ČEZ Distribuce.
Ptám se pana předsedy vlády, zda bude reagovat.
Takže dobrý den. Děkuji za slovo. My jsme akcionář, chodíme na valné hromady.
Poté budeme pokračovat body z bloku smluv ve druhém čtení. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 218, což jsou ústní interpelace. V této souvislosti jedna výzva, nebo prosba. Některá z poslankyň - nebo z poslanců - předložila písemně tři interpelace na pana vicepremiéra Brabce. Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny, z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny, dnes z osobních důvodů. Takže pane poslanče, pojďte, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu na program jednání, a to na příští středu 24. jako první bod. Všichni víte, že ty závěry zůstávaly v té pozici, že je hodně nevyjasněných otázek, a byla požádána vláda, aby iniciovala jednání Evropské komise k vyjasnění těchto otázek. Evropská komise zasedla a rozhodla, že je možné, aby Liberty House získala ten podíl ve společnosti ArcelorMittal po vyjasnění dvou otázek. Otázek financování a otázek emisí. Ale zůstávají nevyjasněné další čtyři otázky, které jsou docela problematické, o osudu budoucnosti. Ty otázky se týkají budoucnosti energetiky v této lokalitě, budoucnosti investic, které byly slibovány, ale nikde nejsou. Čili bych vás tímto požádal o podporu tohoto zařazení. Děkuji.
Jenom se ujistím. Ano. Paní poslankyně Jarošová také vystoupí s návrhem na změnu programu schůze. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme návrhy, které jsou předkládány ke změně programu schůze.
Děkuji za slovo.
Než se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí, tak pan poslanec Luzar vystoupí s určitým upřesněním toho svého návrhu. Prosím, pane poslanče.
Já se omlouvám. To se omlouvám.
Hlásí se prosím ještě někdo k programu schůze? Ne, budeme tedy hlasovat o návrzích, které jsme slyšeli. Pane poslanče Luzare. My nemáme na středu 24. ráno nic zařazeno. Z jakého důvodu by to měl být druhý bod a za co? Je to tak? Takže o tomto budeme hlasovat. Kdo je proti? Tento bod jsme zařadili. Takže budeme hlasovat o zařazení těchto bodů. Kdo je proti? Nyní přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu číslo Tento sněmovní dokument uvede předsedkyně a současně zpravodajka rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá.
Ano, já jsem na ten rozpočtový výbor také nezapomněla, kde jsme prosazovali dotační titul na základní školy. A já tady pořád slyším: já jsem to zařídil, já jsem sehnal peníze . Vzpomeňme si jen na korunové dluhopisy, kde jste ušetřil a ročně ušetříte x desítek milionů korun. Takže se tady neodvolávejte jenom: já, já, já.
Další faktická poznámka - od Jana Volného. Přihlášený je pan předseda Stanjura.
Nemůžu nereagovat na paní kolegyni, která tady mluvila přede mnou. Jednalo se tenkrát o půl miliardy, pamatuji si to dobře. A jednalo se především o školy kolem Prahy, to znamená kolem velkých sídliště. Ale to není nic proti ničemu.
Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
A ještě jednou bych byla ráda, aby bylo jasno ohledně pana Kalouska. Pan Kalousek jako ministr financí tento dotační titul měl připraven. Možná jste tehdy nevěděli. Ale my jsme věděli, protože známe starosti našich starostů a našich občanů.
Omlouvá se paní poslankyně Kateřina Valachová z dnešního jednání z pracovních důvodů.
Dobrý den. Děkuji za slovo.
Pane předsedo, máte slovo.
Dneska mi řekl, že mi nic nepošle. Pokud ho vláda neschválí, tak nic takového není. Možná je to další propagační příručka hnutí ANO. Ale nemluvte tady o tom, že vláda má nějaký investiční plán. Aby ho vláda měla, musí ho schválit. Takhle jednoduché to je. A když to bude interní materiál vašeho hnutí, tak já ten materiál ani nechci. Nebudu používat silná slova. To je diametrální změna názoru.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Je to interní materiál. A já jsem vám napsal, že pokud ho vláda schválí, tak vám ho dám. Tím, že ho vláda neschválila, tak vám ho nemůžu dát. To je logické.
Ještě pan poslanec Michálek se hlásí do rozpravy.
Ale pokud je to nějaký materiál, který... To si myslím, že je poměrně zásadní věc. Pokud vy se rozhodnete, že budete poslancům dlouhodobě zatajovat takto zásadní informace, aniž byste splnil ty zákonné předpoklady, tak to může mít i tyto negativní důsledky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V předložené zprávě kontrolní rada konstatuje, že proces výběru grantů a jejich hodnocení probíhaly standardním způsobem a že v uplynulém období byla vždy respektována doporučení odborných panelů a oborových komisí. Členové kontrolní rady fyzicky provedli 74 kontrol na zasedání odborných panelů a odborných komisí. Přílohou ke zprávě je návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury.
Děkuji, pane poslanče. Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. - Což jsem právě nyní učinil. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrzích usnesení. Pokud by byl zájem, můžeme se vrátit k tomu textu, ale předpokládám, že nás pan poslanec s těmi jednotlivými návrhy seznámil velmi jasně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Oba návrhy usnesení byly schváleny. Končím projednávání tohoto bodu. Mezitím přišly některé další omluvy. Pan poslanec Robert Králíček od 14.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Pan poslanec Ondřej Veselý dnes od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček dnes od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Pan zpravodaj, paní ministryně? Tímto projednávání tohoto tisku končím. Přistoupíme k dalšímu tisku.
Tyto protokoly jsou nástroje pro provádění Karpatské úmluvy, které umožňují prosazovat cíle Karpatské úmluvy a rozvíjet spolupráci v klíčových oblastech karpatského regionu.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 To znamená, že nebude vytvořen žádný další samostatný fond, pouze pro protokol o zemědělství. Smluvními stranami Karpatské úmluvy a protokolu jsou kromě České republiky také Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Ukrajina je depozitářem Karpatské úmluvy i protokolu o zemědělství. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací protokolu o zemědělství již projednal Senát Parlamentu České republiky, který svým usnesením číslo 525 z 18. schůze konané dne 17. října 2018 dal souhlas s ratifikací protokolu o zemědělství.
Pan poslanec Lipavský má slovo, ujme se funkce zpravodaje. Prosím, seznamte nás s usnesením.
Dobrý den, vážený pane předsedající.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, již ve druhém čtení před sebou máte návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Dovolte mi zopakovat, že předmětnými změnami se doplňují tři nové skutkové podstaty válečných zločinů, a to Tyto skutkové podstaty budou aplikovatelné jak v době mezinárodního ozbrojeného konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu nemajícího mezinárodní povahu, a předmětné definice kopírují skutkové podstaty těchto zločinů podle mezinárodního práva, tak jak jsou uvedeny v příslušných mezinárodních smlouvách.
Pokud dovolíte, protože je to písemně, tak bych nepřečetla všechno tak, jak to máte, je to klasické projednávání, to znamená, že tam přikazujeme jednotlivým výborům kapitoly státního závěrečného účtu tak, jak jim přísluší. Jinak, jak říkám, tento materiál je písemně, takže mi dovolte, abych se nad něj takto odkázala.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Možná by bylo, paní zpravodajko, jenom dobré se přihlásit.
Přihlašuji se k návrhu usnesení, tak jak jsem ho tady načetla.
Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo? Jenom se dívám po sále, jestli je všem jasné, o čem budeme hlasovat, nebo si někdo přeje nějaké upřesnění. Můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Přihlášeno 139 poslanců, pro 127, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání toho bodu. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Děkuji moc za slovo, vážený pane předsedající. Toto nařízení vlády bylo schváleno v pondělí 15. 4. a skutečně jsme připraveni koncem dubna tento program vyhlásit. Navrhováno je tedy navýšení položky pro investiční transfery obcím v rámci programu Výstavba o 650 milionů korun. Druhým bodem je pokrytí finančních nároků programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. V minulém roce program byl spuštěn, nicméně uzavřít smlouvu lze až po doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem. Proto požadujeme převedení peněz z roku na rok a posílení rozpočtu o další, o těch 100 milionů korun, které bychom zapojovali na ty smlouvy v letošním roce. Navrhováno je navýšení položky pro investiční a neinvestiční transfery obcím v rámci programu Regenerace sídlišť o 100 milionů. Dovoluji si moc požádat o vaše schválení.
Děkuji paní ministryni. Prosím paní zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás informovala o jednání výboru. Děkuji paní zpravodajce. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní nemám zatím žádnou přihlášku. Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten vládě stanoví povinnost předložit Parlamentu každou novou úmluvu a doporučení této mezinárodní organizace, a to včetně svého stanoviska k nim. Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí.